Stanovisko ministra? Návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh kolegy Františka Navrkala pod písmenem D se tudíž stává nehlasovatelným a můžeme ho přeskočit. Budeme hlasovat prosím ve dvou variantách. Samozřejmě v případě, že projde varianta 1, varianta 2 se stává nehlasovatelnou.
Hlasování číslo 129, přihlášeno 104 poslanců, pro 30, proti žádný. Hlasování číslo 130, přihlášeno 104 poslanců, pro 102, proti žádný. Návrh byl zamítnut.
Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato.
Stanovisko ministra? Hlasování číslo 132, přihlášeno 104 poslanců, pro 80, proti žádný. Prosím.
Jedná se o racionalizaci vymáhání výživného. Vymáhání budoucího výživného, které je v současné době možné až do výše pětinásobku ročního výživného, se mění na čtvrtinu ročního výživného. Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Stanovisko ministra?
Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato čili bez stanoviska.
Stanovisko ministra?
Věcně souhlasím, ale legislativně špatně napsané, takže nesouhlas.
Hlasování číslo 134, přihlášeno 104 poslanců, pro 78, proti žádný. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 135, přihlášeno 104 poslanců, pro 94, proti žádný. Návrh byl přijat
Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Návrh byl zamítnut
Toto v návrhu kolegy Patrika Nachera a ostatních není. Pokud splátkový kalendář schválit, tak ano, ale ať je tam rozumná limitace těmi dvěma lety, co navrhuje ten můj pozměňovací návrh. Je samozřejmě na vás, který z pozměňovacích návrhů projde. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec František Navrkal, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.
To je to, o čem já jsem mluvil, že se to postupně kultivovalo, a to je přesně ten typický nános z minula.
Nyní vystoupí zatím jako poslední přihlášený pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji za slovo. Myslím, že všichni se podepíšeme pod to, co říkal ctěný kolega Marek Benda, prostě platí jasná premisa: dluhy se mají platit. To je jasné slovo i vůči veřejnosti. A já za sebe říkám, že ani jeden ten extrém, ani ten prověřitelský, ani ten prodlužnický, není správný. A jenom znovu zopakuji to, co jsem říkal ve středu. Jenom chci zdůraznit, je to podaná ruka ze strany státu, potažmo nás zákonodárců, ale i tak to není odpuštění dluhu. Je to povinnost každého jednoho dlužníka celý dluh, celou jistinu zaplatit.
Paní ministryně, stanovisko ministra? Hlasování číslo 106, přihlášeno 104 poslanců, pro 103, proti žádný. Návrh byl přijat. Stanovisko ministra? Hlasování číslo 109, přihlášeno 104 poslanců, pro 103, proti žádný. Stanovisko ministra? Prosím, ano.
Tady je stanovisko ústavně-právního výboru nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Prosím.
Jde o navazující změnu na zrušení povinných záloh, ale například i o návrh výslovně stanovit povinnost oprávněného hradit náklady exekuce při zastavování exekuce při například nemajetnosti povinného a další.
Návrh byl zamítnut.
Opět se to týká záloh na náklady exekuce a zastavování exekucí. Pozměňovací návrh požaduje zálohu, i když není nalezen žádný majetek.
Prosím.
Je to úprava zastavování marných bagatelních exekucí. Stanovisko ústavně-právního výboru je doporučující.
Stanovisko ministra?
Nesouhlasíme také s místní příslušností či teritorialitou, která nahrává plošně exekutorům. Asi vás bude zajímat, jak je úspěšný, budou vás zajímat jeho zkušenosti, reference a tak dále. Teritorialitou tuto možnost ztrácíme. Dlužníci nejsou ve většině případů na adresách svého trvalého bydliště, v naprosté většině je jako bydliště uveden městský úřad, přičemž je doba internetová, teď navíc máme dobu covidovou a také k tomu omezování setkávání. Insolvenční novela má nedlouho po té minulé, kdy se prolomilo to, že dlužník již nemusí splatit ani 30 % pohledávky. Věřitel tak dostane vymoženo ještě méně za mnohem delší dobu. Který exekutor by ty sloučené pohledávky řešil? Ten první? Kterému úřadu by byly přidělovány další exekuce? Dlužníkům by tyto změny nijak nepomohly, naopak by výrazně zasáhly do práv věřitelů a způsobily by výrazný pokles vymahatelnosti pohledávek, který by se ve výsledku odrazil ve zdražení řady služeb pro poctivé a platící zákazníky. Pan Pelikán vydal už někdy v roce 2016 přísudkovou vyhlášku, kdy snížil náhrady právního zastoupení, takže za prvé, když už někdo odžaluje malou pohledávku, přísudek je nízký, a za druhé, od té doby to z věřitelů už téměř nikdo soudně neřeší, protože se to zkrátka nevyplatí. A proto už tyto pohledávky téměř nikdo nesoudí, nedostávají se tudíž ani do nových exekucí. S tím souvisí i předposlední bod, a to obchodování s pohledávkami dopravních podniků. Už to nikdo nekupuje, protože se to nevyplatí. Dluhová amnestie je také úplný nesmysl, jelikož všechny odpuštěné dluhy zkrátka vždycky někdo musí zaplatit, a zaplatili bychom je nakonec my všichni. Je to naprosto demotivační a nemorální. To je naše stanovisko, proč toto nepodporujeme, a myslím, že jsem to dostatečně vysvětlila.
Děkuji. Pan poslanec Tomáš Kohoutek vystoupí nyní v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Navrkal. Prosím, máte slovo.
Odmalička jsem byl vychováván v heslu, že bez práce nejsou koláče, každý je strůjcem svého štěstí, a když na něco nemám, tak si to prostě musím odpustit, a každý člověk bohužel nemůže mít všechno. Pokud ho nepoužije nebo například se nedostaví k soudnímu řízení, je to jeho problém, že je vydána žaloba nebo rozsudek pro uznání či pro zmeškání. V České republice je zhruba tři čtvrtě milionu až maximálně milion, ale je to méně než milion, lidí, kteří jsou v exekuci. Velká část z vás jste tady starostové, místostarostové, radní, zastupitelé. Je to proto, že každá municipalita, každá obec má statisícové až milionové pohledávky například za nezaplacený svoz komunálního odpadu. Jsou to společenství vlastníků bytových jednotek, díky kterým tím, že mají pohledávky na fondu oprav, chátrá bytový fond a postupně se nám tím vytvářejí ghetta. Jsou to zdravotní pojišťovny. Řada z vás, doufám, že téměř všichni, podporujeme nějakou formu charity, různé nadace.
Jako 16. hlasování pozměňovací návrh C18 kolegyně Zuzany Ožanové. Jako 22. hlasování budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D kolegy Františka Navrkala. A na závěr potom samozřejmě přijde na řadu hlasování o návrhu zákona jako celku.
Návrh byl přijat.
A Marek Benda nyní vystoupí s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Čižinský.
Jsem rád, že jsem vyprovokoval tuto debatu, jestli se dluhy mají platit nebo nemají. Ale k tomu, co říkal pan kolega Navrkal: Slovensko. Byli jsme na Slovensku. Předpokládám, že obce jsou relativně malí věřitelé, zejména ty malé obce. Už tady byl citován Svaz českých a moravských bytových družstev, SVJ, to jsou přece také malí věřitelé. To jsou ti, kterých se tak rádi zastáváte. Nevím o tom, že bych tady někdy něco předkládal za Hospodářskou komoru, ale mohlo se mi to stát, já to nevylučuji.
Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský, v tuto chvíli poslední přihlášení s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, ještě chci doplnit. Vlastně trochu reaguji, prostřednictvím pana předsedajícího, na pana poslance Nachera.
Teď je na řadě pan předseda Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, já se domnívám, že bychom to měli posunout kupředu. To je pro mě takové... Včera jsme se bavili o tom, která skupina je horší, jestli chodci, cyklisté, motoristé, kamioňáci. Prostě tak to je. Stavět se za skupinu proti jiné skupině, to nikdy, nikdy v historii nevedlo k ničemu dobrému, vždycky to dopadlo špatně.
Děkuji.
Obce se do pozice věřitele dostávají poskytováním svých služeb občanům. Toto nejsou ani moje slova, ani tady slova kolegů, kteří mluvili přede mnou, ale slova z dopisu Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí. Já jenom, aby bylo úplně jasno, když už jsme u toho, a to je praxe, a pokud já vím, tak to je kolega, který je členem hnutí STAN.
Prosím, máte slovo.
Skutečně jenom kratičce. Zajímalo by mě, kdyby pan předseda Svazu měst a obcí psal i o těch nákladech, které budou za 20 let. To by bylo potřeba taky napsat.
Nyní je na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, máte slovo.
Pokládáme ji za citlivý kompromis, za vyvážené řešení a za něco, co má šanci nejenom projít Poslaneckou sněmovnou a celým legislativním procesem, ale i být uvedeno v praktický život. A tam se domnívám, že to upravitelné je tak, abychom zabránili možným řekněme snahám obejít podstatu toho návrhu, ale již to není možné učinit v této fázi legislativního procesu.
To už je schválené, to už je v tom áčku. Stejně tak jako takzvané, jak se tomu dal název, milostivé léto. Těch změn je tam celá řada, které budou mít okamžitý dosah. Dám dva příklady. To je regionální teritorialita a je to takzvaná nepřímá. Bohužel, s tímhletím nikdo nepřišel. To znamená, že tady ty cesty byly, bohužel v této chvíli tam nejsou.
To tedy zásadně odmítám.
Děkuji. Pan poslanec Marek Benda vystoupí nyní v obecné rozpravě., připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.
Všichni tady mluví za dlužníky, já říkám, že stojím na straně věřitelů. Dluhy se mají platit. Já prosím, aby toto bylo jasně řečeno. To je první věc, kterou bych chtěl říct. To je věc, která je na tom zcela nezávislá. A pak přichází někdo, kdo to má nějakým způsobem zadministrovat, ale ten začátek je pravomocné rozhodnutí soudu, které říká: Půjčil sis, provedl jsi, způsobil jsi škodu, zneužil jsi, těch důvodů může být x a máš zaplatit. Každý, když má toto soudní rozhodnutí, může říct jasně: Udělal jsem chybu, jdu zaplatit. Všecko se to stáhlo, celá diskuze se stáhla jenom na obskurní diskuzi o teritorialitě, která - já nevím, jestli ti, kteří tady chodí a vystupují za ni, to vědí - je původní myšlenka Exekutorské komory. Takhle to přece celé vzniklo. Nevyřeší to podle mého názoru vůbec nic. To je úplný nesmysl. Prosím pěkně, zbankrotoval jsem, pět let budu odvádět maximum z toho, co jsem schopen odvádět, to se nějakým spravedlivým způsobem přerozdělí mezi všechny ty, kterým dlužím, a na konci bude ten zbytek odškrtnut, ten člověk prošel osobním bankrotem. Je to nesmysl a je to právě přesně ten systém, který pak vede k tomu trvalému otroctví. Kdo je takto předlužen, musí projít osobním bankrotem. Děkuji za pozornost.
Omlouvám se, moje chyba, jsou tu faktické poznámky. S první faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Valachová, s druhou faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský, s třetí faktickou poznámkou pan poslanec Navrkal. Teď je to v pořádku. Paní poslankyně Valachová, prosím.
Nová exekuční pravidla, která dnes projednáváme, tak ani jedno z těchto nových exekučních pravidel neříká, že se nemají platit dluhy. Proboha, které exekuční pravidlo, který nyní projednáváme, to říká? Možná bychom to měli upřesnit, pokud to říkáme na plénu Sněmovny.
Všechny ostatní návrhy jsme dneska hlasovali ve znění tohoto pozměňovacího návrhu.
Hlasování číslo 148, přihlášeno 104 poslanců, pro 83, proti žádný. Během hlasování? Momentíček. A teď tedy jménem poslaneckého klubu Pirátů...
Hlasovala jsem pro, na sjetině mám zdržela se.
Hlasování číslo 116, hlasoval jsem pro, nevím proč, na sjetině mám zdržel se.
Děkuji za slovo. U hlasování číslo 112 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se. Hlasování nezpochybňuji.
Tak prosím, paní poslankyně Válková.
Takže zpochybňuji to hlasování. Já ještě jednou poprosím o kontrolu.
Takže teď chviličku pauza. Takže okamžíček. No, tak je to v pořádku. Takže stihli jste.
My jsme přesvědčeni o tom, že ten návrh, který teď tady máme před sebou po tom hlasování, které prošlo, je absolutně vykostěný.
Děkuji za slovo.
Bylo toho hodně málo, dokonce si troufám říct, ještě méně, než bylo předloženo ve vládním návrhu, za kterým jsme stáli. Bereme si 10 minut pauzu na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie.
Jsem rád, že už to budeme mít za sebou, protože ta debata, ten tlak ze všech možných stran je obrovský, je to citlivé téma. Takže to pravidlo takhle skutečně není. Je to prostě košaté, jako je to v jiných oblastech a oborech. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště.
Děkuji panu poslanci Nacherovi. Ještě jednou hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní faktická poznámka Václava Votavy, připraví se Lukáš Kolářík.
Já jsem chtěl reagovat už ve středu, ale protože bylo přerušeno, tak tak činím až teď. Ano, to je pravda.
Já to možná řeknu za pana poslance. Ten zákon je dobrý, je velmi dobrý, je tam tuším 20 milionů základní kapitál a tak dále, to znamená, že to velmi zpřísnil. Velmi to zpřísnil. Takže já děkuji za tento podnět, ale i tohle je vlastně součástí toho celého prostředí.
Pan poslanec Kolářík je trpělivý.
Je třeba si uvědomit, že ten, který přijímá takovýto podnikatelský úvěr v dobré víře, možná sám ale činí sám proti sobě to, že jednak ten úvěr je nevýhodný, krajně nevýhodný pro něj.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, dobré odpoledne. Upozorním, že v tuto chvíli již mohou vystupovat pouze osoby nadané přednostními právy z pozice předsedů stran, předsedů klubů nebo jimi pověřených zástupců, případně členové vlády. Prosím.
Děkuji za slovo. To znamená, musím to nazvat pravým jménem, jak to je. Ten zákon je vykostěný, není tam nic nového, nepřináší to žádnou pomoc v těžkých situacích, ve kterých se mnozí lidé nacházejí. Děkuji za pozornost.